Je to jeden z návrhů, kde implementujeme evropské právo do právního řádu České republiky. Evropské právo je součástí právního řádu České republiky. A já bych rád, kdyby neuniklo pozornosti poslanců, že předseda vlády říká, že je připraven kašlat na zákony České republiky.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 Ještě jednou, dámy a pánové. Předseda vlády České republiky řekl na půdě Sněmovny, že je připraven porušovat zákony České republiky. A nepohnul se lísteček.
Přeji hezké odpoledne. Aha, už jste tady.
Děkuji za slovo a zapnutí mikrofonu. Přeji vám dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Zde jsou výsledky dnešních voleb. Pan Lubor Dohnal získal 145 hlasů. Byl zvolen členem tohoto orgánu, tedy členem Rady Státního fondu kinematografie. Rada je v tuto chvíli kompletní a volba tímto končí. Zvolena byla Angelika Bazalová. Rada je kompletní, a volba tímto končí. V další volbě jsme obsazovali dvě místa členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Bylo vydáno a odevzdáno 174 lístků. Jan Hrnčíř získal 36 hlasů, Jan Kubík 80, Michal Kučera 37 a Jaroslava Nestěrová 94 hlasů. Znamená to, že v druhém kole byla zvolena paní Jaroslava Nestěrová. A jedno místo v této dozorčí radě zůstává neobsazené. Byla to druhá volba. To znamená, skončila a volební komise bude vypisovat novou lhůtu na podání návrhu. A konečně poslední volební bod. Vydáno i odevzdáno 174 lístků. Nyní ještě informace k dalším volebním bodům. Rád bych vás informoval o tom, že kolegyně Jana Pastuchová rezignovala na pozici předsedkyně stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, ale zůstává členkou této komise. Podle jednacího řádu, to je ten krok, který děláme vždy na začátku volebního období, předsedy komisí volí Poslanecká sněmovna ze členů těch komisí na základě návrhu poslaneckých klubů. To znamená, je to standardní volební bod, a proto vyhlašuji dohromady hned tři nové lhůty. Všechny budou do úterý 5. listopadu do 12 hodin. Druhá lhůta je standardní změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. A do třetice před chvílí zmíněné jedno místo Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Je to do úterý 5. listopadu do 12 hodin, kdy bude probíhat Poslanecká sněmovna. Volební komise poté přijme tato usnesení na své schůzi, a byly by tak všechny volby připraveny potom na další, listopadovou schůzi Poslanecké sněmovny.
Tak děkuji. Přečtu další omluvu. Pan poslanec František Vácha se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Jedná se o Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny Předsedkyní výboru pro sociální politiku se stala poslankyně Jana Pastuchová. Předsedou zahraničního výboru se stal poslanec Ondřej Veselý. Do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu. A nyní přednesu návrhy usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslankyni Janu Pastuchovou ve funkci předsedkyně výboru pro sociální politiku." Budeme hlasovat o dalším návrhu usnesení, které nyní přečtu: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslance Ondřeje Veselého ve funkci předsedy zahraničního výboru." A já konstatuji, že jsme potvrdili předsedu zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Tímto tento bod končím. Jedná se o Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Alena Gajdůšková. Paní poslankyně, máte slovo.
Jde zkrátka o to, že ten fond má historicky naplňovat nějakou vládní politiku bydlení.
Také děkuji. A jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Bartoš.
Je to pozměňovací návrh, na kterém jsme se domluvili. Mění se tam jedna věta. Takže to je pouze změna, která dává smysl tomu, jak se posunulo schvalování tohoto návrhu.
Děkuji a paní ministryně Dostálová se hlásí s faktickou poznámkou, tak prosím.
Děkuji. Já jenom opravdu jednu větu jenom k paní poslankyni Richterové. Jenom jak jste mluvila o tom, že by to mohl převzít nějaký jiný národní investiční fond, tak jenom pro vysvětlení. V roce 2016 se hovořilo na půdě (?), že bude fond fondů. To znamená, že by byly zrušeny všechny fondy a někdo by to jakoby převzal centrálně.
Děkuji. To byla faktická poznámka. V tuto chvíli neeviduji žádné faktické poznámky ani přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být řádně odůvodněny. Jako první je přihlášena paní poslankyně Richterová. Prosím.
Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové.
Já taky jenom velmi krátce.
Myslím, že zaznělo vše, co mělo, takže pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Vladimír Kremlík.
Hlavním cílem tohoto předkládaného návrhu je především revize právní úpravy taxislužby a provedení některých dílčích změn v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě. Současně se navrhuje redukce povinností dopravců a řidičů taxislužby tak, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhodnění poskytování taxislužby tzv. alternativními způsoby. Právní úprava taxislužby se ale zároveň doplňuje o některé instituty, které povedou k lepší ochraně a vymahatelnosti práv zákazníků. Dále se zavádí nový způsob označování vozidel taxislužby tak, aby i vozidla, která nebudou vybavena střešní svítilnou, byla jednoznačně identifikovatelná jak pro zákazníky, tak pro kontrolní orgány. Tímto novým identifikátorem bude evidenční nálepka vozidla taxislužby, kterou budou vydávat dopravní úřady a kterou bude muset být označeno každé vozidlo, kterým bude provozována taxislužba. Zcela se vypouští možnost obcí stanovit řidičům taxislužby povinnost prokázat zkoušku znalosti místopisu, obsluhy taxametru a příslušných právních předpisů a dále se vypouští možnost obcí stanovit požadavek na barvu karoserie a minimální rozměry vozidla taxislužby.
Má pan ministr zájem vystoupit se závěrečným slovem?
Já jenom poslední větu. Je to ústavní demokratický princip a nechtěl bych, aby na mě byly kladeny dotazy, které primárně nesměřují na mě, ale směřují především na orgány činné v trestním řízení. Prostě trestní řízení je neveřejné v zásadě, takže nechme konat orgány činné v trestním řízení.
V tuto chvíli můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, do které nemám nikoho přihlášeného. Děkuji a končím dnešní jednací den.
Návrh obsahuje odpovídající zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, tak aby kompenzovalo toto navýšení minimální mzdy. Připomínám, že velká část osob se zdravotním postižením právě pracuje v těchto kategoriích. Této ankety se zúčastnilo 70 zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, členů Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky. K tomu je potřeba, vážené paní poslankyně, páni poslanci, říci, že tito lidé velmi těžce hledají zaměstnání, kde se mohou uplatnit. Jejich zaměstnávání vyžaduje specifické úpravy pracovního místa, specifickou organizaci práce. Navrhovaná úprava je opravdu žádoucí. Sociální výbor se tímto návrhem zabýval.
Děkuji za slovo. Sociální výbor Poslanecké sněmovně tohle doporučuje.
Děkuji.
Ano, děkuji. Pokusím se jenom skutečně velmi stručně. Bylo to skutečně průřezem politických stran, politických klubů a já si toho opravdu velmi vážím. Tehdy to neprošlo spíš z nějakých legislativních důvodů.
V návaznosti na poznatky z aplikační praxe se provádí i další dílčí úprava v zákoně o silniční dopravě.
Také děkuji.
Tady ty základní teze zazněly před malou chvílí, takže se nebudu opakovat.
Jako první pan poslanec Pavel Staněk.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Současná úprava navrhovaná novelou definuje pouze několik málo míst, kde je možné požádat o oprávnění řidiče taxislužby. Konkrétně jsou to pouze dopravní úřady příslušné podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele. Vzhledem k aktuálnímu technologickému vývoji to považuji za nepřijatelné omezení, které je v rozporu s aktuálními trendy v oblasti digitalizace a umožnění lepšího přístupu občanů ke službám státní správy. Jako příklad, který podporuje tenhle trend, bych uvedl aktivitu většiny poslanců, kteří podporují návrh zákona o právu na digitální službu. Samozřejmě se v podrobné rozpravě přihlásím ke konkrétnímu dokumentu. V případě řidičů, kteří poskytují přepravu na základě objednávky provedené elektronickými prostředky, považuji současné ustanovení za nepraktické a neadekvátní.
Také děkuji a nyní prosím pana poslance Ferance, který je přihlášen do obecné rozpravy, připraví se pan poslanec Luzar.
Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce seznámil se svým pozměňovacím návrhem k tomuto sněmovnímu tisku.
Také děkuji a nyní prosím pana poslance Luzara, který je přihlášen do obecné rozpravy.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
Tento návrh zákona byl velice obsáhle diskutován na hospodářském výboru. Zabývali jsme se tím při mnoha jednáních i seminářích, které byly pořádány. Samozřejmě stojí tady proti sobě stávající princip taxislužby oproti novým způsobům poskytování přepravy osob. Všichni jsme byli v průběhu toho projednávání zásobováni různými maily a různými návštěvami z obou dvou skupin. Čili tento návrh, které je návrhem kompromisním, k tomu se také přikláním, že asi nejlepší cesta je kompromis, a z toho titulu podpořím ty návrhy, které byly tady předloženy, vím o mnohých a u některých jsem taky připodepsán. Jinými slovy, že vy si objednáváte službu, ale ta služba probíhá vaším osobním vozem a přijede pouze řidič, který vás odveze.
Také děkuji a prosím pana poslance Polanského, připraví se pan poslanec Kolovratník.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych krátce představil svůj pozměňovací návrh, který se skládá vlastně ze dvou částí. Toto se stává ve chvíli, kdy on zjistí, že uživatelem je úřední osoba ve výkonu nějakého druhu kontroly. Tento pozměňovací návrh doplňuje do zákona ustanovení, které zakazuje v těchto případech službu omezovat.
Mýtné brány jsou ve vlastnictví České republiky. Technické podmínky ukládají povinnost využít stávající konstrukce kontrolních bran v místech, kde byly navrženy kontrolní brány nového systému. Potom bude následně přesně možné odhadnout investice do nových technologií, které by byly instalovány na těchto konstrukcích. Některé z těchto mýtných bran potom chci, aby byly využity pro potřeby videotollingu. Já jsem o tom detailněji informoval na kontrolním výboru a následně na jednání vlády. Budeme připravovat zadávací řízení na služby provozu tohoto systému, který bude v majetku České republiky. To je první věc. Ta doba na to bude nesmírně krátká. Takže to je ta realita, ve které jsme. Vyžadoval by změnu právních předpisů. V rezortu Ministerstva dopravy realizujeme změnu právní formy Ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost. K příštímu roku budeme mít založenou akciovou společnost. Současně připravujeme změny právních předpisů, které umožní efektivní fungování této akciové společnosti. Nemůžu neříct ještě jednu věc.
Mám tady dvě faktické poznámky.
Já tady chci zareagovat na opakované tvrzení pana ministra, že smlouva je platná. Nicméně to, co obsahuje, to sdělení, které nám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vysílá, něco naznačuje.
Tento systém se dlouhodobě nedaří vysoutěžit, podobně jako jiné velké systémy ve státní správě, například Ministerstvo práce a sociálních věcí by mohlo vyprávět. V osobě ředitele úřadu je koncentrovaná moc, ředitel je vyšetřován i v souvislosti se situací kolem mýta.
Přečtu omluvu. Pan zpravodaj?
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, první čtení tohoto návrhu proběhlo 5. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna tehdy nesouhlasila s návrhem předkladatele, aby vyslovila souhlas již v prvním čtení. Návrh byl tedy přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ten na své 21. schůzi určil lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů do 16. dubna.
Dobré odpoledne. Ta faktická změna, ta vlastně dobrá změna, nebo změna v tomto návrhu, je správná. Já vlastně z tohoto pohledu tuto změnu vítám. Reakce, která následovala, je prostě formální. Dobře tedy, já nebudu předsedat ESIFu. Já jsem tedy přesvědčen, že toto je iluzorní opatření. Já myslím, že toliko k tomuto návrhu zákona za Piráty. My do Evropské komise pošleme bumážku, že jsme vyřešili střet zájmů premiéra Babiše, protože teď již v čele ESIFu bude moci sedět nějaký jiný ministr této vlády nebo někdo jiný.
Táži se případně na závěrečná slova. Nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Znovu se táži na závěrečná slova? Posuneme se k dalšímu bodu.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, krátká rekapitulace. Důvodem podání této žaloby bylo nedodržení deklarovaného harmonogramu přijetí novely zákona o hospodaření energií, které tedy řeší tento nesoulad. Ministerstvo průmyslu a obchodu s tímto vyslovilo souhlas, jelikož zpřesňuje znění návrhu zákona, a tím podle našeho názoru přispívá k jeho zkvalitnění. Děkuji moc za pozornost a žádám tímto zdvořile o podporu tohoto zákona na dnešním druhém čtení.
Děkuji za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu René Neděly a zpravodajské zprávě mé a po obecné a podrobné rozpravě
Z pohledu České republiky je tak jednoznačně výhodnější dodávka systému elektronického mýtného do vlastnictví České republiky. Další otázka, která padla: Proč není zajištěn výběr mýtného po roce 2019 konsorciem společností Kapsch? Jinými slovy, společnost Kapsch nedisponuje systémem, který by byl schopen uspokojit potřeby zadavatele. Proč nový mýtný systém nebude provozován státem, to byla také jedna z otázek. Nejsou zde jak odborné, tak personální, výrobní a jiné kapacity. Provoz systému elektronického mýtného obnáší jeho softwarové úpravy, změny či jeho obnovu reagující na aktuální vývoj a samozřejmě obecně stárnutí, což stát není schopen zabezpečit, neboť nedisponuje příslušnými softwarovými specialisty, vývojáři a architekty. Současně stát není schopen bez subdodavatelů zabezpečit výrobu palubních jednotek, jejich repase, opravy, logistiku a distribuci, výrobu komponent kontrolních bran, komponent hlídkových vozidel a vozidel samotných. To znamená, že vyjma smluvní pokuty musí také státu uhradit nevybrané mýtné. Jistou protiváhou plateb za provoz mýtného systému je absolutní odpovědnost dodavatele za vybrané mýto zajištěné příslušnou bankovní zárukou. V případě, že by stát teoreticky provozoval systém elektronického mýtného sám, musel by řadu činností zajistit prostřednictvím jednotlivých subdodavatelů, čímž by podstatnou část odpovědnosti za bezvadné fungování systému jako celku převzal sám na sebe. Současně by musel řešit odpovědnost jednotlivých subdodavatelů za jejich případné nedostatečné plnění. Nutno dodat, že jedno zadávací řízení na jednoho generálního dodavatele by se rozpadlo na řadu zadávacích řízení na jednotlivé subdodavatele, subdodávky, když v případě neúspěchu jednoho zadávacího řízení by mohl padnout celý projekt. Otázka logická - proč v tak nejisté právní situaci Ministerstvo dopravy tehdy podepsalo mýtnou smlouvu. Já myslím, že každý z vás si o doložku právní moci žádal, takže ví, o čem mluvím. Zadavatel se vzdal práva podat rozklad, nechal si potvrdit právní moc rozhodnutí. Učinil tedy vše, co by odpovědný adresát práva učinit měl a mohl. Celá soutěž na mýtnou smlouvu byla realizována jen proto, aby mohla být mýtná smlouva uzavřena. Proto byla smlouva uzavřena při nejbližší příležitosti, kdy uzavřena být mohla. Další z otázek, která padla, byla otázka, proč se nesoutěžil pouze provoz stávajícího mýtného systému, proč si stát kupuje nový mýtný systém. Další otázka, která padla: Jaká škoda může vzniknout? Hrozí státu z důvodu chyb Ministerstva dopravy? Kdo za ně bude konkrétně odpovědný? V případě, že bude uplatněn požadavek na úhradu kompenzace, mohu konstatovat, že ministerstvo ji poskytovat nebude, nespatřuje v tom žádný věcný ani právní důvod. Pokud by se jednalo o případné nároky konsorcia Kapsch, nevidím k nim důvod. Ani zde ke kompenzacím ze strany Ministerstva dopravy nevidím jakýkoli důvod. Ale i na tuto situaci reaguji a zřídil jsem na Ministerstvu dopravy pracovní skupinu, která bude řešit případné dopady soudních či jiných řízení.
Předložený návrh zákona ustanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát.